Policisté zadrželi a odvezli do Bartolomějské celkem 12 českých občanů, mezi nimi však i ty, kteří pouze postávali na chodníku s tibetskými vlajkami a nijak se neúčastnili výměny vlajek na těch sloupech. Zrovna v tu chvíli po chodníku procházeli tři koledníci s pomlázkami, kteří pravděpodobně vůbec netušili, že máme na návštěvě čínského prezidenta. A na ty koledníky s pomlázkami po verbálních výpadech čínští turisté hystericky zaútočili. Když procházel mezi Číňany, vlajku mu strhli, uzavřeli ho mezi sebe a mlátili ho kovovými žerděmi svých vlastních čínských vlajek. Policisté ho z hloučku vytáhli ven a zadrželi nejprve za neuposlechnutí výzvy. Takže mu vlastně pomáhali a chránili ho. Nicméně z Číňanů zadržen nebyl nikdo. Kolem 14. hodiny před průjezdem kolony s čínským prezidentem se před billboardem shromáždilo několik desítek Číňanů s velkými čínskými a českými vlajkami. Vůči našim občanům použili i poměrně agresivní surové řekněme bodyčeky. Na námitky našich českých občanů, proč policisté neposunou Číňany s vlajkami dále, reagovali policisté slovy: A co vám tak asi vadí na české vlajce? Na veřejně přístupném videu z tohoto místa je vidět také ostrý fyzický útok na jednoho našeho občana směřovaný prsty do obličeje. Je také vidět, že policisté tento útok viděli, přitom ho vůbec neřešili a žádní cizinci na tomto místě nebyli zadrženi.
Mě vcelku fascinují některé komentáře, které jsem si přečetl, že jsme viděli rudé vlajky na Leninově třídě. Tu dobu, kdy jsme se zpovídali cizí mocnosti, si musíme dobře pamatovat. Ale jsme jinde. Jsme demokratický stát, jsme hrdý stát, hájíme svá práva... A jestli se tam vracíme - já jsem přesvědčený, že se tam nevracíme. Jsme demokratickou zemí, kde o věcech rozhoduje soud, kde lidé mají právo se ozvat. A já za tu debatu jsem rád.
Děkuji panu ministrovi vnitra za jeho vystoupení a žádám kolegy, aby hovořili v případě, že jim bylo uděleno slovo. Nyní pan kolega Kalousek a připraví se pan ministr Herman.
Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Žádný takový dopis jsem nenapsal, nikdy by mě to ani nenapadlo, žádný takový dopis neexistuje. K panu ministru Chovancovi bych rád řekl, že chápu, že děkuje policii za to, že to zvládla. Ona to totiž z bezpečnostního hlediska opravdu zvládla. Tenkrát to policie také zvládla a bezpečí občanů bylo zachováno. A v tom je ten problém, pane ministře, o ničem jiném tady nemluvíme. Ne o tom, že by snad ti policisté neusilovali. Jestliže prostě někdo bezdůvodně porušuje právo občana České republiky, tak ho prostě porušuje a je úplně jedno, jestli to dělá liknavě, nebo horlivě. A ujišťuji vás, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, za celou politickou frakci TOP 09, že máme stejný zájem, že nám jde o prestiž a důvěryhodnost České republiky. Pouze vy ji chráníte před jakoukoli kritikou, což je pochopitelné. My se snažíme ji chránit před politickým vedením, které je nabádá, aby nerespektovali práva občanů České republiky. To si ta policie nezaslouží, protože ve svém důsledku to sníží její prestiž.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Proto jsme ji také podpořili a podpoříme i hlasování o jejím programu, aby se mohli vyjádřit či vyslovit v co nejširší možné míře, pokud nám to čas dovolí, i ostatní kolegové a kolegyně. Čínská návštěva se týká mnoha rozměrů. Od těchto lidí jsem si nechal podat velmi konkrétní zprávy, jakým způsobem probíhala shromáždění, kterých se zúčastnili. Jak víte, tak jsem před několika lety sám pracoval na Policejním prezídiu a dodnes se s řadou lidí dobře znám. A musím říci, že se vždycky vyjadřoval velmi otevřeně. A já tedy vítám i to, že ta zpráva, kterou jsme dostali na tuto mimořádnou schůzi, není závěrečná. Je tam jednoznačně napsáno, že byla zjištěna určitá pochybení a že prověřování Generální inspekcí bezpečnostních sborů probíhá, což je jistě dobře, a chápu, že to není proces jednoduchý. Ale jsou tady určité otazníky, které žádají vysvětlení. A je dobře, že i na půdě Poslanecké sněmovny o to máme zájem. Věřím, že tyto věci skutečně prošetřeny budou. To znamená, že je třeba se tím zabývat, je třeba ten prostor dát, je třeba se nebát otevřených otázek, držet je na věcné rovině. Jsem rád, že zde na půdě demokratického parlamentu i na půdě naší vlády toto nikdo nezpochybňuje. Děkuji vám.
Já jenom krátkou reakci na vystoupení pana ministra vnitra. Já samozřejmě rozumím tomu, že ministr vnitra hájí policii, to je v pořádku. Ale musím říct, že my jsme se neptali jenom na to. Kdo za to může? Odkud přišlo to zadání?
Pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Korte.
Ale já jsem tu návštěvu vnímal také z hlediska naší vnitřní politiky. Už tady bylo řečeno, že ty investice, které jsou domluveny, jsou ve skutečnosti akvizicemi, že se týkají majetkových změn v impériích nejrůznějších finančních skupin. A já jsem tu návštěvu vnímal primárně jako posílení vztahu prezidenta republiky k těmto důležitým českým finančním skupinám. V tu chvíli jsem si kladl otázku, kdo je tím nejvíc ohrožen do budoucna.
Děkuji panu poslanci Novotnému.
Já myslím, že to uzavřeme.
Já se omlouvám, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tady nikdo takový není, rozpravu končím. A nyní se tedy táži pana poslance Daniela Korteho, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Prosím o formální zopakování.
Děkuji za upozornění.
Děkuji za tento návrh usnesení, o kterém dám hlasovat.
Ono přece nemůže fungovat, když z něj budeme vyřazovat jeho podstatné segmenty. Jak chceme bojovat s terorismem? S terorismem přece můžeme bojovat jenom na široké mezinárodní platformě a do té platformy Čína, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, patří. Souhlasím s tím, že tady musí být svobodná debata, musí tady být svobodná debata i o Číně. Každý má právo vyjádřit svůj názor na to, co si myslí o tom, co se děje v Číně, stejně jako tady můžeme diskutovat o kterékoliv jiné zemi na světě a vyjadřovat své názory na to, co se nám tam líbí nebo co se nám tam nelíbí.
Eviduji čtyři faktické poznámky a jedno přednostní právo pana ministra kultury.
Děkuji. Ano, v obou státech se popravuje. V Číně se popravuje například za korupci. Podle mého soudu pro českého politika je český národní zájem to prioritní. Děkuji vám.
Při své předchozí faktické poznámce jsem použil dvakrát zkratku PŠM.
Děkuji.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, ano, ten úvod byl možná trošku delší, možná že jste někteří neměli sílu to poslouchat. Ale měli jste poslouchat, protože to bylo docela zajímavé. Ale vy jste to možná nepochopili. A pane premiére, vy jste to možná také nepochopil. Pan kolega Korte podle mého názoru nechtěl po nás, abychom změnili režim v Číně, nechtěl, abychom změnili režim ve Spojených státech nebo někde jinde, tak jak o tom mluvil pan kolega Filip. Ne nebezpečí hospodářské, ale nebezpečí politické, nebezpečí špionáže, a to nejenom hospodářské špionáže, ale i politické.
A mám ještě faktickou poznámku pana poslance Hegera.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
A jestli je tu nějaké reálné ohrožení, tak je to ze strany Ruské federace, tak jak nám ukazuje vývoj posledních dvou let. TOP 09 v některých aspektech se opravdu chová jako pozitivní opozice, konstruktivní opozice vůči vládě, a já sám jsem se řadukrát zastával některých kroků ministra Němečka, ale musím připomenout, že ta psí hlava spočívá v tom, že již Nečasova vláda zahájila vztahy s Čínou.
Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v úterý 12. dubna. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Martin Komárek ruší svoji omluvu. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku. Není tomu tak. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro ověřovatele paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 45. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Jako první do diskuse s přednostním právem ještě před schválením pořadu je přihlášen pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala.
Měl jsem teď trochu pochybnosti, jestli mám začít hovořit, když tu není pan ministr vnitra, ale pan ministr vnitra právě přichází, takže z tohoto hlediska je vše v pořádku. Chci jasně říct, že jsme z toho nechtěli dělat žádné zvláštní politikum a nechtěli jsme ani nějak zvlášť zatěžovat práci Sněmovny. Proto jsme navrhli, aby tento bod byl běžně zařazen do programu jednání této schůze. Vládní koalice to odmítla a tento náš postup zablokovala, takže nemáme jinou možnost než prostřednictvím mimořádné schůze donutit vládu, donutit pana ministra vnitra, aby informoval Sněmovnu o postupu policie a bezpečnostních složek během návštěvy čínského prezidenta v České republice. Nicméně takovýchto státních návštěv jsme tu měli v minulosti celou řadu. Zde došlo k řadě událostí, které musí být prošetřeny, musí být vysvětleny. Jednak je to případ zamezení vstupu demonstrantů na Hradčanské náměstí. Jedním z hlavních selhání nepochybně byla i špatná koordinace organizátorů státní návštěvy s představiteli bezpečnostních složek. Ukazuje se, že policie pravděpodobně v řadě případů jednala se zpožděním, což zase způsobovalo konflikty, kterým se ale dalo právě tou lepší koordinací předejít. A tohle už naznačuje i jakési politické selhání. Politické selhání, na které musí reagovat vláda, na které musí reagovat ministr vnitra. Incidenty zároveň prošetřuje pražské vrchní státní zastupitelství a to také musí dojít k závěru, zda nedošlo k porušení ústavně garantovaného práva na svobodné vyjádření a na nenásilné vyjádření osobního názoru, o čemž tady můžeme také pochybovat. To všichni víme. Že v takovém případě je možné a nutné bezpečnostní situaci vyhodnocovat pečlivěji než dřív a přijímat opatření, která jsou třeba silnější. Tady skutečně existuje řada otázek, proč tak policie jednala, na čí příkaz tak jednala, zda to bylo nutné a proč k tomu všemu došlo.
Paní a pánové, jsou chvíle, kdy člověk přemýšlí, a dá to docela dřinu, přemýšlet, jak to udělat, aby reakce byla slušná, aby někdo neřekl, že jsem se vyjádřil příliš hrubě, že jsem byl necitlivý a tak podobně. A tak já to vezmu oklikou v té krátké chvíli, co mám k dispozici. Víte, zdaleka ne vždycky souhlasím s tím, co říká pan premiér Sobotka. Patřím k jeho pečlivým sledovatelům a také docela dost velkým kritikům v řadě témat.
Poté pan poslanec Korte.
Takže jenom takové doplnění pro další hodinu PŠM - ještě to doplnit o nějaké obrázky.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Korteho. Připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím, máte slovo.
Já pouze, samozřejmě vaším prostřednictvím, chci reagovat na slova pana Kováčika. Víte, mě to samozřejmě nejen nemůže urazit, to, co říkáte, ale nemůže mě to ani překvapit.
Dobrý den, dámy a pánové. Já se velmi omlouvám, já jsem si myslel, že tato republika má úplně jiné problémy. Ale zjevně jsem v noci asi nepostřehl, že se náš pan premiér stal zároveň premiérem Čínské lidové republiky.
Děkuji. A prosím s faktickou pana poslance Kováčika.
Neklaníme se ani k Moskvě, ani k Pekingu, ani k Washingtonu, ani k Bruselu.
Děkuji.
Chtěl bych ho mírně doplnit, protože se v některých věcech mýlí. To je pravda. Zapomněl uvést, že jeho čestným členem je například bývalý ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Henry Kissinger. Teď k jeho vyjádření. Čili ano, i čínský národ má právo na vlastní politický režim a český národ má také právo na vlastní politický režim. Není naším právem diktovat ani sousednímu Slovensku, které bylo naší součástí do roku 1992, jaký má mít politický režim, není ani naším právem, abychom diktovali Spojeným státům americkým, jaký mají mít politický režim, ani nejsilnější ekonomice světa, kterou se Čínská lidová republika v minulém roce stala, jaký má mít politický režim. Tolik.
Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Korte. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, máte slovo.
A děkuji za tu debatu, která se tak pěkně rozbíhá. Když jsme před více než dvěma roky přišli do vlády, získali jsme důvěru Poslanecké sněmovny a získali jsme ji na základě nějakého vládního programu, který se teď snažíme realizovat. S tím souvisí také změna v hospodářské politice, ale také v podpoře exportu. I když můžeme mít různé názory na to, jaká je v Číně vláda, jaký je v Číně politický systém, tak přece se shodneme v tom, že Čína je dnes druhá největší ekonomika. Ony prostě počítají s tím, že budeme schopni vyvážet. A bylo by naprosto chybné, abychom pokračovali v politice, kdy ignorujeme velké trhy, kdy ignorujeme trhy, které rostou rychleji, než je třeba růst v rámci Evropské unie nebo růst v rámci eurozóny. Klíčovým pro nás vždycky zůstane v těch příštích desetiletích trh eurozóny, Evropské unie. Takže protože máme odpovědnost za zaměstnanost, za sociální a životní úroveň v České republice, tak jsme změnili hospodářskou politiku, změnili jsme politiku podpory zahraničního obchodu a snažíme se našim firmám a našim podnikatelům pomáhat, aby se dostali mimo jiné i na čínský trh.
Blokovalo provoz. Číňané začali z kufru vykládat vítací materiál. Policisté několikrát vlídně upozornili, že by to dělat neměli a že by měli odjet. Nestalo se vůbec nic. Policisté, jak již bylo medializováno, vnikli do kancelářské budovy u hotelu Hilton, kde byla v okně vylepena tibetská vlajka. S odůvodněním, že odstřelovači nevidí, co nebo kdo se za tou vlajkou skrývá, trvali na tom, že se vlajka musí sundat. Je zajímavé, že jim nevadily zatažené žaluzie. Policie na Hlávkově mostě podle svých slov takzvaně identifikovala ve skupině čínských příznivců jednoho muže s tibetskou vlajkou, a jak mu sdělili, kvůli ohrožení bezpečného průjezdu prezidentské kolony k němu přistoupili, a jak říkali, krátce s ním pohovořili. Ten pán nám řekl, že dostal od policie pořádkovou pokutu ve výši 200 korun. Doufali, že ti tři ostatní si to rozmyslí. Jeho čeští přátelé pokračovali dál. Možná měli vyšší hodnost. Samostatnou kapitolou je omezení ústavního shromažďovacího práva českých občanů na Hradčanském náměstí. Určitě to nejde dopravně inženýrským opatřením. Určitě nemůžete dopravními značkami zrušit ústavní právo občanů České republiky - tedy ještě jsme si v půlce března mysleli, že to nejde. Zdůvodnění, že v okamžiku demonstrace, již to nebylo aktuální, protože svolavatelé přesunuli to shromáždění na jiné místo, je eufemisticky řečeno trapná výmluva, normálně řečeno účelová lež. Neexistuje žádný právně relevantní dokument, kterým by mohl kdokoliv prokázat, že svolavatelé přesunuli řádně zaregistrovanou demonstraci na jiné místo. To nic takového není. To prostě podle shromažďovacího zákona probíhá jinak. Demonstrace byla řádně ohlášena a neexistuje žádný právní titul, podle které by měla být omezena. Chápeme, že nemůžeme být informováni o konkrétním šetření konkrétních incidentů. Ale mohli bychom dostat jeden jediný údaj, který by nám mohl naznačit tu rovnost před zákony.
Rád bych se ještě zastal pana generála Červíčka, který skutečně na naší tiskové konferenci se k té situaci vyjádřil. Velmi řekl bych opatrně a seriózně hovořil o práci policie. A to je otázka, proč ta přijatá opatření šla nad rámec nutného zajištění bezpečnosti. Proč ta opatření překračovala všechno, co se dosud při zajišťování bezpečnosti představitelů cizích států v České republice dělalo? A ještě k tomu vašemu vystoupení bych řekl jednu možná nejpodstatnější věc. To přece není tak, že tady proběhla dobře návštěva čínského prezidenta, že pak tedy někdo napsal, že byly asi nějaké podivné aktivity policie a začala se zpochybňovat práce policie. To je přece tak, že tady došlo k incidentům, o kterých veřejnost oprávněně pochybuje, že byly v pořádku. A my přece nemůžeme připustit, aby v právním státě, v demokratické zemi existovaly pochybnosti o práci policie, že policie možná pracuje na nějakou politickou objednávku, že možná víc chrání zájmy Čínské republiky než českých občanů atd., atd. To jsou ty otázky, na které si tady musíme odpovědět. Ale z toho musí být vyvozena nějaká odpovědnost a my musíme mít odpověď na otázku, jestli tam nedošlo k politickému ovlivnění, které si nikdo z nás nemůže dovolit. Ani vy ani my.
Děkuji. Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan ministr vnitra.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak se podívejte nedaleko, kolegyně a kolegové, nedaleko od nás na západ. V Paříži prodlužují výjimečný nebo mimořádný stav z bezpečnostních důvodů! Dovedete si, kolegyně a kolegové, představit, že by se doopravdy něco stalo? Doopravdy něco závažného stalo? Co bychom a kdo bychom tady z tohoto místa vznášeli za kritická silná slova o tom, co policie měla nebo neměla dělat? Buďme rádi, že se skutečně nic závažného nestalo.